Já jsem nikdy dvě uvolněné funkce nebral. Vždycky jsem byl v těch dalších orgánech pouze řadovým zastupitelem. A když se Ivan Adamec tady ptal, že tomu nerozumí a proč to je, tak to tady bylo zodpovězeno. Říkal: my nechceme, aby naši poslanci a hejtmani kumulovali funkce. Nakonec se ukázalo, že si to k srdci vzala, pokud vím, jedna hejtmanka. No a pak se to řešilo tím, že tady byli i Piráti, a od nich mi to přijde pokrytecké, kteří, jak to tady zaznělo - jestliže nechcete, aby bylo možno kumulovat funkce, a to tady zaznělo, pojďme se bavit o tom, že funkce hejtmana - kde bych to chápal, protože hejtmani jsou skutečně velmi důležité osoby a v rámci krizového řízení mají, podobně jako starostové, na celém kraji obrovskou zodpovědnost. Tam bych to chápal. Ale jestli starosta z malé vesnice je v té situaci, tak to je nesrovnatelné. Tu možnost má a sama to řekla. Ale proč do toho zatahuje starosty? Ale tady bylo jasně řečeno, a je to pravda - vždyť si to každý může už podle současné legislativy udělat. Ale to, co mě mrzí třeba na Pirátech, a považuji to za pokrytecké - protože tohle není žádné omezení kumulace funkcí, tady se žádné funkce dále kumulovat nezakazují, dále je můžou vykonávat. To znamená, my jsme si tady prošli kolečkem tří čtení. Došlo to do Senátu. To mě skutečně mrzí. A další věc. Samozřejmě voliči - tak voliči mají snad právo si rozhodnout, koho chtějí, nebo nechtějí, když už k tomu takhle přistupujeme. A potom, co jsem se dozvěděl nového. Protože to je spravedlivé? Konečně co je spravedlivého na tom, že v krajském zastupitelstvu nesmí sedět ředitel organizace, kterou zřizuje kraj, ale na komunální úrovni to možné je? Samozřejmě když jsem šéf technických služeb nebo domova důchodců nebo lesů a dělám akce, tak mám výchozí pozici daleko jednodušší. Zatímco na kraji, když jsem šéfem muzea, nebo gymnázia, které zřizuje kraj, tak v tom zastupitelstvu sedět nemůžu. Přitom to mohla udělat a udělala už podle současné legislativy. To znamená, tento zákon není o tom, aby se nekumulovaly funkce. Pro zabránění kumulací funkcí nula. Řešíme tady něco, co se dá řešit podle současné legislativy. Už dávno jsme mohli mít projednané důležité zákony, které skutečně občany pálí. A jsou přece i starostové nebo hejtmani, kteří řeknou: Ano, beru dva platy, a myslím si, že je to málo na tu práci, kterou udělám. - Já to beru jako bonmot. Asi vědí, že tam něco odpracuje. Tohle spravedlnost není. A já žádné dva platy neberu, mně by to mohlo být jedno. Ale tohle je věc, která se mi skutečně příčí.
Děkuji. Páni poslanci Lubomír Španěl a Jan Hrnčíř se omlouvají od 17.45 do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání.
Piráti kandidovali do voleb s tím, že omezí kumulaci funkcí a omezí kumulaci platů z veřejných funkcí. Takže my tady plníme svůj volební program, tak nás tady neobviňujte z pokrytectví za to, že plníme svůj volební program. Žádný pirát nekumuluje dvě uvolněné funkce. Takže my už jsme šli sami příkladem a dobrovolně intence tohoto zákona dodržujeme. Za třetí. My bychom rádi, aby tento zákon byl přísnější, rádi bychom ho rozšířili, aby se to vztahovalo třeba i na obce a kraje mezi sebou, aby se prostě obecně ten princip nezaváděl. Můžeme se bavit i o kumulaci plnoúvazkových zaměstnání ve veřejné sféře a funkcí politiků. Nicméně současně chceme, aby něco prošlo. A poslední poznámka, proč jdeme cestou omezení kumulace platů a ne neslučitelností těch funkcí. My si myslíme, že když se omezí kumulace těch platů, klesne motivace ty funkce kumulovat a ten fenomén se o něco globálně sníží v rámci České republiky.
Dovolte mi nejdřív připomenout původní cíl novely, teprve poté vysvětlím důvody, které vedly Senát k jejímu vrácení Poslanecké sněmovně a k návrhu zrušit daň z nabytí nemovitostí úplně. Při striktně gramatickém výkladu lze osvobození uplatnit pouze v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k právu stavby, jehož součástí je dokončená nebo užívaná stavba celého rodinného domu. Oba typy staveb, tedy bytové i rodinné domy, se považují za tzv. stavby pro bydlení. Rodinný dům však může mít nejvýše tři samostatné byty. Rozdíl mezi bytovým a rodinným domem není v zásadě kvalitativní, ale kvantitativní. V roce 2017 zveřejnila Finanční správa výklad, podle nějž osvobození na byty v rodinných domech nedopadá. Pokaždé, když se otevře tento zákon, se ale současně vede legitimní debata o tom, zda výběr této daně je správný. V zásadě se vybírá pouze z toho důvodu, že přináší zhruba 12 až 13 miliard korun do státního rozpočtu. Od 1. listopadu 2016 jsou navíc vedle státu osvobozeny od placení této daně územní samosprávné jednotky či právnické osoby zřizované obcemi a kraji. Fyzické osoby a většina právnických osob musí tuto daň platit nadále. Platí ji vždy nabyvatel, což znamená, že tato daň jednoznačně zvyšuje náklady na pořízení jakékoli nemovitosti. V tomto ohledu je používání této daně zcela neakceptovatelné a nemorální. Její výběr přináší zdražování ceny nemovitostí, což je v současné době velký problém. Ceny bytů, bytových či rodinných domů v posledních letech prudce stoupají, a to především ve velkých městech. Právě z těchto důvodů Senát na základě usnesení výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu navrhuje v rámci pozměňujícího návrhu tuto daň úplně zrušit. Pokud by se tak stalo, v letošním roce by výpadek daňových příjmů byl zhruba 3 až 4 miliardy. To není něco, s čím by si státní rozpočet nedokázal poradit. Zrušení daně bude mít naopak jednoznačně pozitivní efekt pro občany - povede ke snížení nákladů na pořízení vlastního bydlení, a zvýší tak jeho dostupnost. Omezovat a uskromňovat by se měl stát. Za prvé. Ale tato daň, daň z nabytí nemovitostí, opravdu jiný důvod než příjem do státního rozpočtu nemá. Děkuji vám za pozornost a moc vás prosím, podpořte novelu tak, jak ji vrátil Senát.
Pěkný podvečer. A byl bych velice rád, když budeme hlasovat tento návrh, abychom si tohohle byli vědomi.
Já také děkuji. Než otevřu rozpravu, seznámím vás s omluvenkou. Omlouvá se nám pan poslanec Benda od 19.40 hodin z dnešního jednání.
Za SPD říkám, že budeme vždy bojovat za zájmy legálních držitelů zbraní a rybářů. A já musím říci, že je to pro nás absolutně nepřijatelná záležitost. Tato vyjádření si může každý dohledat. Ti, kdo pamatují podobné lži o tom, že nehrozí zákaz olova v pájkách a podobně, těmto eurofanatikům samozřejmě neuvěřili. Všichni dobře víme, že bruselská Evropská komise je jako jezinky - podáš jim prst a utrhnou vám ruku i s loktem. Tohle přirovnání je víc než přesné. Brusel plošně zakazuje kdeco bez ohledu na praktické dopady, bez ohledu na to, zda přínos zákazu nezpůsobí daleko větší škody než to, co chtějí zakázat. Pamatujeme zákaz olověných teploměrů. Jediný, kdo z toho profitoval, byly a jsou výrobci digitálních teploměrů, které ke škodě pacientů a lékařů jsou samozřejmě nejen dražší, ale také méně přesné, jsou výrazně méně spolehlivé a samozřejmě mají daleko nižší životnost. Tedy mají veškeré výhody pro výrobce, ale doplácejí na ně nejen pacienti, ale doslova všichni daňoví poplatníci. Vítám snahu otevřít téma ochrany rybářů a střelců ve Sněmovně, ale je zároveň důležité, aby takový postoj a zájem projevili také europoslanci mainstreamových stran v europarlamentu a také naši zástupci v Evropské komisi, která je autorem většiny euroblbostí. A příklad jsem tady dával. Popravdě, všichni víme, že frakce, ve které je hnutí ANO, naopak všemožné zákazy vytváří a aktivně podporuje. Tyto výplody chorých mozků jsou typickou ukázkou politiky Bruselu, a podobné eurosměrnice poškozují nás všechny - jak občany, tak ekonomiku, tak i naši svobodu. A bohužel nejde o ojedinělé výstřelky, ale o systémovou chybu. Tou je centralismus v plánování rozhodování. To je to, na co umřel i náš československý socialismus, tedy na myšlenku, že blaho umí nařídit a zařídit pár vyvolených někde v Bruselu nebo v Moskvě. Tady je zakopaný pes. A v tomhle se současná Evropská unie neliší od totalitního komunismu. Brusel a eurofanatici postupně ukrajují z naší svobody, ze suverenity našich zemí a postupně se nám vkrádají do domovů, špehují nás a přikazují, jak máme žít. Lidé jsou dnes trestaní už nejen za to, když řeknou nebo napíšou, co si myslí. Brusel nám bere postupně naši svobodu. Nejde jen o olovo, ale především o svobodu naší země, o svobodu nás občanů svobodně rozhodovat o tom, jak budeme žít. To připomínám všem milovníkům eurocentralismu a bruselokratům. Jde o svobodu, a pokud máte pocit, že zatím tu svobodu berou jen nám vlastencům, nějakým rusofilům a jiným vámi nenáviděným lidem, pak věřte, že námi a naší svobodou to nekončí, protože jakmile začnete svobodu brát druhým, pak o tu svobodu přijdete i vy. A pak už bude pozdě naříkat, že takhle jste to nemysleli. Svoboda a demokracie nemají přívlastky a musí platit pro všechny, protože pokud neplatí pro všechny, pak to už není svoboda ani demokracie. Myslete na to, vážená vládo, myslete na to, že ve jménu takzvaného dobra bylo vždy napácháno největší zlo. Takže jsme rádi za tu aktivitu, že nás střelce tady podporuje i širší politické spektrum, ale doufám, že to dojde nějakého skutečného řešení, protože jak víme, jak to dopadá se zbraňovou směrnicí a s dalšími věcmi, tak soudy Evropské unie nakonec stejně nutí státy, aby se tomu diktátu podřídily.
Tento návrh je předmětem vaší pozornost od října loňského roku, kdy paní poslankyně Černochová ve své interpelaci ve věci zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku položila několika členům vlády, včetně pana ministra životního prostředí, řadu otázek na toto téma. Pokusím se nyní stručně rekapitulovat důvody k předložení legislativního návrhu a informovat o stavu jeho projednávání. Problematice se věnuje také usnesení dohody AEWA o ochraně stěhovavých druhů vodních ptáků v Africe a Eurasii a Bernské úmluvy o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť. Totéž požaduje Ramsarská úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva.
Tak. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme upravit pořadí pevně zařazených bodů ve středu 25. září ve 14.30 hodin následovně: bod 89, sněmovní tisk 236 - novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, prvé čtení, a konečně bod 149, sněmovní tisk 466 - novela trestního zákoníku, prvé čtení. A na závěr jedno organizační sdělení. Ve čtvrtek 26. září bychom bezprostředně po projednání bodu 316 - odpovědi na písemné interpelace zahájili projednávání bodu 256 - ústavní žaloba na prezidenta. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Poprosím o klid, abychom slyšeli jednotlivé návrhy.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní. Je to tisk 509, druhé čtení, tzv. daňový balíček. Děkuji za podporu.
Já bych navrhl zařadit mimořádný bod s názvem Situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí vedeném dlouhodobě ČSSD. ČSSD předvádí totální nekompetenci - nebo že by něco jiného - v přímém přenosu. Zjistila to prověrka Nejvyššího kontrolního úřadu - NKÚ, která odhalila rovněž chyby rezortu ve vnitřní kontrole. ČSSD nás tady bude obviňovat z nějaké nekompetentnosti, přitom sama nedokáže spravovat stát a jeho finance. Já si myslím, že kdyby někdo takto hospodařil v běžném zaměstnání, tak bude v lepším případě vyhozen pro neschopnost, v horším případě bude pohnán k úhradě škody.
Už začala schůze! Děkuji.
Takže zavede jenom to... Postupně bych to krátce řekl. Nejvyšší kontrolní úřad - to je tedy z letošního roku. Po celou dobu vedla ministerstvo ČSSD. A já budu pokračovat ještě dál! A nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, máte slovo.
Hezký dobrý večer. Já jsem k této problematice na této půdě již mnohokrát hovořil a můj názor a názor ODS je stále stejný. Já mu rozumím a rozumím, že něco podobného chcete dát do lékového záznamu, aby to, co by mohlo pacienta poškodit, bylo preventivně řešeno. Vezměte si, že ve Spojených státech musí mít každý vyjádření k tomu, jestli chce svůj orgán darovat, a to automaticky podepisuje, když dostává řidičský průkaz. Buďto to podepíše, nebo ne.
Já bych vás poprosil o klid.
Na druhou stranu si ale netroufám říct, že je špatné. A v tuto chvíli jsme ve zvláštní situaci. Všichni víme, že se v naší společnosti neudrží vůbec nic v tajnosti. V okamžiku, kdy bude mít někdo zásadní zájem na tom, aby se o někom dozvěděl, co užívá, jak je tedy nemocen, vsadím dolar proti bobu, že se k té informaci dostane. To tak prostě je. Obsahuje úplně stejnou chybu.
V souvislosti s projednáním uvedeného návrhu bych ráda poukázala na věci, které v daném Senátu zazněly. Jedna z nich jsou i ekonomické souvislosti přijetí uvedeného principu omezení kumulace odměn. Tady bych jenom připomněla, že každý rok se schvaluje nové nařízení vlády ohledně odměňování zastupitelů. Proto si myslím, že se nebavíme o symbolických prostředcích, což je podle mého názoru dobře, protože komunální a regionální zastupitelé by měli být za svou práci řádně zaplaceni. Dokonce si myslím, že nelehká práce komunálních politiků a odpovědnosti s tím spojené si zaslouží i větší odměnu. Ti, kteří však vykonávají vícero funkcí, by neměli být placeni dvakrát. Dalším argumentem, který v Senátu zazněl, je, že se řeší pouze souběh odměn zastupitelů územně samosprávných celků a členů zákonodárného sboru a neřeší se například kumulace odměn lékařů, učitelů. Já se s tím v žádném případě nemohu ztotožnit, protože když se někdo stane poslancem, tak ho zvolili občané. Pokud se někdo stane lékařem, tak do takové funkce není volen. Musím také konstatovat, že to projednávání návrhu zákona provázely nejenom v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu velké emoce. Já určitě chápu, protože se to týká nás, poslanců a senátorů. Dneska už víme, že předsedou se stal Milan Hnilička. Zároveň bych ještě chtěla uvést jeden argument, a to je ten, protože k tomuto návrhu zákona právě v prvním čtení vystupoval i pan Kalousek, a máme tady i další členy vlády, například Kláru Dostálovou, Vojtěcha Adama, kteří jsou poslanci a zároveň ministři, a oni také pobírají jednu odměnu. Oni sice dostávají příspěvky na asistenty, dostávají příspěvek na kancelář, ale za ten fyzický výkon funkce poslance žádnou odměnu nepobírají. Vážené poslankyně, vážení poslanci, řekla jsem řadu důvodů a argumentů a jsem přesvědčena, že tento zákon je správný, spravedlivý a velmi jednoduchý a technicky proveditelný.
Děkuji.
Ministerstvu vnitra a jeho ozbrojeným složkám, jako je například Vězeňská služba, Policie České republiky a další bezpečnostní složky, by tedy neprospěl určitě vůbec. Nerad bych se tady skutečně dočkal toho, že se povezeme na nějaké ekoteroristické vlně, která je nyní celosvětově spuštěna, a zničí to vlastně nějakým způsobem a ohrozí to i naši národní bezpečnost.
Děkuji za slovo. O co tady v tuhle chvíli jde? Já to vnímám tak, že je tady návrh Evropské komise, který se týká používání olova v mokřadech, a je tady vlastně zpráva, která dokládá, že olovo je toxické. A pak je tady návrh zpracovat nějaké možné další kroky a úpravy, které by byly předloženy. Co by to znamenalo, kdyby byly předloženy? Znamenalo by to, že by byly znovu posuzovány. Znamenalo by to, že u všech těchto diskusí by byli zástupci České republiky. A o tom svědčí i to, jak je tady Evropská unie vnímána. Víte, ono toto není úplně o olovu, o myslivcích a rybářích. To je o tom, jak o tom hovoříme. To je o tom, že zvedáme tato témata v nějakých emotivních rovinách a stavíme to tak, že musíme bojovat proti té Evropské unii. Ale my jsme tou Evropskou unií. My jsme součástí té Evropské unie. Jsem přesvědčená, že my můžeme být kritičtí k návrhům, které Evropská komise předkládá, ale prosím věcně. Opravdu není možné bojovat za každou cenu. My sice ještě nevíme, jak ten návrh bude vypadat, ale je nejvyšší čas, abychom proti tomu bojovali. To je zkrátka realitou. Olovo je toxický kov. My víme, že je to toxický kov, který má negativní dopady na zdraví organismu. Je naprosto legitimní se bavit o těch návrzích, které jsou a které i budou, vždyť na tom není nic špatného. A pak se bavme o tom, jestli ty návrhy, které jsou předkládány, jsou přiměřené. Ale spojovat to s nějakým bojem proti tomu, že Evropská komise chce ublížit našim rybářům a myslivcům, si myslím, že není přiměřené. Nebojujme proti tomu, o čem ještě ani nevíme, co je toho podstatou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Víceméně oba dva páni ministři i pan kolega Koten řekli to nejdůležitější, proč nepřijímat tuto směrnici. Já sám můžu říct jedno. Olovo je poměrně ušlechtilý, nekorodující kov. Pokud budeme používat ocelové broky nebo ocelové střely, tak železo je poměrně hodně korozivní a vždycky jedovaté jsou soli. Takže se to otáčí úplně jinak. Otáčí se to spíš ve prospěch teroristů.
Další faktická poznámka - pan poslanec Ondráček.
Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně říká, pojďme se připravit, voda je velká, může nás to smésti.
Ony nezmizí, naši občané je jen využijí jiným způsobem, což se pozitivně odrazí na jiných příjmech státního rozpočtu. Tato daň totiž nemá žádný, žádný regulační ani ekonomický charakter. Ceny rostou tak, že byty ve velkých městech přestávají být dostupné i pro střední třídu.